Byl bych rád, kdybyste mi poslala aktualizovanou tabulku ke konci října, nebo ke konci září, podle toho, jak to máte. Děkuji vám za to. Přesto mi dovolte poznámku. Určitě bych neříkal, že neexistuje. Takže já se chci opravdu zeptat, co by v takovém případě nastalo.
Já říkám, že není žádná korekce vůči České republice. To jsou opravdu dva různé pojmy, a pak nás novináři honí za slovíčkaření.
Dobře, děkuji. Tímto končím projednávání této písemné interpelace. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci situace v Národní galerii v Praze, příspěvkové organizaci Ministerstva kultury, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti, kvality a výsledku kontrolní činnosti a postupu Ministerstva kultury a závěrů a opatření k řešení a překonání závažných problémů Národní galerie v Praze. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Zahajuji rozpravu. Pan poslanec Grebeníček se hlásí do rozpravy.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na úvod chci koncentrovaně připomenout, co mě k interpelaci ministra kultury ve věci situace v Národní galerii v Praze, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti Ministerstva kultury za kontrolu a opatření k řešení a překonávání závažných problémů galerie vedlo. Došlo k tomu, že předchůdce současného ministra kultury se rozhodl odvolat generálního ředitele Jiřího Fajta a poslat na něj pro hrubá pochybení dokonce trestní oznámení. Podle mého přesvědčení je veřejnost oprávněně znepokojena. Často jsem musel kritikům poměrů v Národní galerii dát za pravdu, když poukazovali na odpovědnost Ministerstva kultury jako zřizovatele za to, jak Národní galerie plní své poslání, jak vystupují a jednají její generální ředitelé a co se v galerii děje. Připomínám, že Národní galerie Praha není ani institucí nezávislou na státním rozpočtu a neměla by být ani lénem a dojnou krávou generálních ředitelů. Když jsem zmínil, že Národní galerii dlouhodobě poškozují problémy a postupy v personální oblasti, pak případem odvolaného generálního ředitele Jiřího Fajta nezačaly, ale jen vyvrcholily. Odpovědnost Ministerstva kultury je zde dlouhodobá. Už tehdy začaly za pasivního přihlížení ministerstva mediálně vděčné kauzy, problémy v hospodaření, ale také specifické snahy generálního ředitele prosazovat sebe sama a své osobní zájmy.
Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. A nyní dávám slovo paní poslankyni Zahradníkové, která bude interpelovat pana premiéra ve věci Istanbulské úmluvy, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.
Já jsem se těšil na interpelace. Ještě před chvílí byly tři, a už jsou jenom dvě, to je strašný. Prosím vás, dnes byla schůze o údajném střetu zájmů nějakého Babiše. Babiš nemá žádný střet zájmů a nic se nebude vracet. Znovu mě čeká Česká televize, a tady média stále lžou a opakují, že se něco bude vracet. Takže opozice svolá schůzi kvůli střetu zájmů a paní ministryně nemá možnost to vysvětlit. Tak já nechápu - Ale potom jsem na to přišel, protože paní Marvanová si stěžovala, že vlastně Piráti to pustili tomu antibabišovskému Deníku N - to je čistě antibabiš. Ti to zveřejnili. Piráti jim to hodili a topka si stěžovala, že - my chceme taky zprávu, my chceme taky dělat PR proti Babišovi. Toto jsou naše média. Takže není to konec, vážená média. Proces auditu ale není uzavřen, ještě může dojít ke slyšení obou stran.
Druhou podmínkou je pak vytvoření plánu přeshraniční dopravní obslužnosti, která je v kompetenci obou dotčených regionů, tedy Svobodného státu Sasko a Ústeckého kraje. Na případné navýšení rozsahu dopravy s tím do budoucna spojené bude nutné ze strany Ústeckého kraje vynaložit potřebné finanční prostředky. Z uvedeného tedy vyplývá, že jakékoliv další kroky z naší strany má smysl podniknout až v době, kdy bude zahájena realizace německého úseku a kdy bude ze strany obou regionů vytvořen plán dopravní obslužnosti pro tuto trať. Vážený pane poslanče, děkuji vám za zájem o tuto přeshraniční železniční trať.
To je mi všechno známé. Takže mě zajímá, jestli se tam něco pohnulo, jestli se něco stalo, případně ne.
Vážený pane poslanče, já jsem v Drážďanech nebyl.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, i tato interpelace se týká navrženého zákona o správě voleb. Jaké stanovisko k tomuto má vaše ministerstvo? Je to podle vás řešení dobré, správné, které nediskriminuje ty malé strany v účasti ve volbách? Děkuji za odpověď do mé datové schránky.
Děkuji. Tímto jsme vyčerpali všechny ústní interpelace. Přerušuji jednání. Končím dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno. Já přečtu omluvy.
Děkuji za slovo a děkuji i za tu pochvalu a poděkování od pana poslance, protože mně ta odpověď také přišla velmi vyčerpávající, tak jsem trošku byla jako vyděšená, v uvozovkách, co samozřejmě se vám na té odpovědi nezdálo. Já vám moc ráda pošlu aktuální tabulku k 31. říjnu, abyste si ty věci mohl samozřejmě takto rovnat. Jinak všechny ty tabulky pro všechny ostatní jsou samozřejmě na našich webech dotace.eu Tak a dostanu se k těm konkrétním otázkám. Jaké nás čekají vlastně, jestli jsou nějaké hroby nedočerpání atd. To se podařilo s Evropskou komisí všechno projednat. Jenom pro srovnání, protože samozřejmě to je velmi složitá problematika, třeba Slovensku se to nepovedlo a skutečně vraceli Evropské komisi právě ty nedočerpané prostředky. Další debata byla na korekce ohledně auditu. Co se týká aktuálně probíhajícího auditu - tam se omlouvám, ale z toho auditu já nemohu sdělovat žádné bližší informace. Pak jste se mě ptal, jaký je vlastně rozdíl v oblasti korekcí, pokud jde o individuální korekci nebo systémovou korekci. Tam je potřeba si říct, že individuální korekce jde vždy za konkrétním příjemcem a konkrétním projektem. Systémová korekce se stanovuje na program; pokud ve výroční zprávě má chybovost větší než 2 %, tak pak se samozřejmě stanovuje tzv. plošná korekce na celý ten program. Nicméně ta plošná korekce, když je to v průběhu období, tak samozřejmě vždycky je potřeba, aby ten program měl dostatečný zásobník projektů, protože ta korekce jde vlastně zpátky, jsou to peníze národních zdrojů, které jdou zpátky do toho programu, a uplatňují se za to další projekty. Bohužel třeba za to období 2007 až 2013 jsme neměli dostatečné zásobníky projektů, nebylo kam ty peníze dát, a proto Česká republika fakt s definitivní platností přišla o skoro 30 mld. korun. Prostě za to žádné projekty nejsou, neměli jsme vlastně ty peníze na co dát. Na to si dáváme velký pozor v tomto období. Aby když dojde k nějaké korekci, ty peníze i ten individuální příjemce když dostane korekci, tak to zaplatí zpátky a jde to tomu programu a ten program to může využít na další projekty, ale musí je mít. To je to zásadní. Musí ty projekty mít, aby to měl z čeho zaplatit.
Tak děkuji. Pan poslanec Munzar.
A zrovna tady mám obavu, jestli nehrozí nějaký problém právě kvůli těm problémům s certifikací na začátku. Co se týká těch korekcí. Já myslím, tomu se bude věnovat tady zvláštní bod, tomu auditu. Proto já po vás dneska nechci v této odpovědi podrobnosti. Ale já jsem se ptal, jestli jsou s těmi korekcemi, je hrozba nějakých dalších sankcí typu "pokud", to znamená přímých, anebo i nepřímých, typu hrozby krácení finančních prostředků do budoucna v dalším programovacím období. A pak jak se postupuje v případě těch systémových korekcí. Proto já nechci teď znát podrobnosti z toho auditu, myslím, že tím se budeme zabývat na tom zvláštním bodu, ale chci opravdu, jaký je ten standardní postup.
Tak já to doplním. Ale já to klidně zrekapituluji. Tam se to hodně objeví vlastně v těch tabulkách za listopad.
Takže přistoupíme k další interpelaci. Děkuji.
Vaše ministerstvo připravilo pro vládu, aby sem do Poslanecké sněmovny poslala návrh zákona, novelu zákona o soudech a soudcích, která významným způsobem mění prostupnost justice, to, jakým způsobem se můžete stát soudci. Jako justiční kandidát máte rok na odbornou přípravu a posléze se můžete přihlásit na volné místo soudce. A co když po tom roce v rámci té odborné přípravy nenajdou místo?
Děkuji za slovo, pane předsedající. No tak takový záměr záludný to určitě nebyl, pane poslanče. A navíc ten zákon začal dělat můj předchůdce doktor Kněžínek, kterého jste obdivovali, takže se divím, že teď to jeho dílo kritizujete. Já jsem to převzala ve stavu, ve kterém už to bylo. Pokračovali jsme kontinuálně, aby to tedy předloženo bylo. Ale v každém případě tito tzv. kandidáti, jak říkáte, justiční kandidáti, i pro mě je to nový výraz. Já jsem původně spíš byla pro toho klasického justičního čekatele, tak nemyslím si, že to je něco proti něčemu. A určitě najdou uplatnění v rámci justice, a to i když třeba se jim nepovede ta zkouška, tak mohou potom v rámci justice působit, my tomu určitě nebudeme bránit. Já si myslím, že to bude předmětem dalších debat v rámci Poslanecké sněmovny. A určitě tam bude spousta pozměňovacích návrhů, takže máte možnost to předělat k obrazu svému. Já určitě nebudu bránit kreativitě poslanců, a pokud to bude rozumné a dohodneme se, tak to určitě přijmu. Já si myslím, že byl celkem propracován. Tady ta pasáž zrovna možná je diskutabilní, ale myslím si, že najdeme společnou řeč.
Děkuji. Myslím, že v nějakým věcech jste velmi vstřícná. Čili jestli se podaří opravit to, že nebudou mít smlouvu na dobu určitou, ale na dobu neurčitou, tak je to něco, s čím se dá souhlasit. Protože představa, že těm současným asistentům řekneme: máte roční přípravu, dostanete smlouvu jenom na rok, a pak možná nazdar, možná vám to prodloužíme, možná ne...
Dalším v pořadím je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci autisté a řidičské průkazy.
Pěkné odpoledne. Já se tady vracím k věci, kterou už jsem interpelovala před rokem, a jde zkrátka o to, že máme velmi nejasnou právní úpravu ve vztahu k lidem s poruchou autistického spektra. Jde o to, že pro ně je velmi komplikované podrobit se odbornému vyšetření a získat rozhodnutí, zda jsou, nebo nejsou způsobilí řídit. De facto je to totiž věc, která má velmi nízkou prodiagnostikovanost. Spousta starších lidí s nějakou mírou poruchy autistického spektra to třeba ani netuší a běžně řidičáky má. Ale je to mnohem ožehavější problém mladých lidí. Já vím, že to zase zvedla zájmová organizace NAUTIS, a v podstatě se stále jedná o tutéž věc. V příslušné vyhlášce by bylo potřeba umožnit to individuální posouzení. g) pervazivní vývojové poruchy toto vypustilo a potom zase se to do skupiny 2 doplnilo. Prostě máte podklady od sdružení, které zastupuje osoby s autismem, máte ten můj rok starý podnět z interpelace, a mě zajímá, co tedy s tím uděláte.
Já jsem zaznamenal ten mediální výstup sdružení NAUTIS. Na druhou stranu pak jsme to komunikovali i s jinými sdruženími, která zastupují pacienty s poruchou autistického spektra, a ti se k tomu stavěli negativně, k tomu prohlášení NAUTISu.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Ono už to proběhlo, takže teď to půjde celé znovu.
A jsem přesvědčen, že se nevrátíme na ten začátek úplně. Ale uvědomujeme si to, že to musíme stihnout do tohoto období.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Se zděšením jsem poslouchal, jaké vyhlídky čekají lidi přebývající v těchto přeplněných a nedostatečně vybavených táborech v mrazivých zimních měsících. Již z minulých let máme zkušenosti, že podmínky v těchto místech bývají drastické a lidem v nich jde často o život. Mé dotazy jsou tedy prosté. Případně, jestli se tuto situaci chystáte nějak řešit na evropské úrovni, například na nadcházející schůzi Rady pro zahraniční věci, Evropské rady, abychom předešli těm nejčernějším scénářům. Předem vám děkuji za odpověď.
Děkuji. Pan ministr je řádně omluven, na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.
Vážený pane nepřítomný ministře, dnes mi vlastně vůbec nevadí, že tu nejste. A vězte, že není nic horšího než nejistota, když víte, že studujete, že vás něco čeká, ale nevíte vlastně, v jaké podobě to bude.
Vážená paní ministryně, obracím se na vás s prosbou ohledně dotačních titulů na mateřské a základní školy. Máme k dispozici průzkum mezi obcemi a městy, ze kterého vyplývá potřeba jednotlivých měst na rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Obce a města potřebují rozšiřovat kapacity svých škol. Bohužel v současnosti se úspěšné dotační tituly, které v tomto vydatně pomáhaly, ruší, nebo se snižuje jejich celkový objem financí.
Tento dotační titul funguje, jak jsem řekla, od roku 2014 a nyní nastává doba jej vyhodnotit a posléze ukončit. V tuto chvíli, říkám. O této skutečnosti jsem vás už informovala v odpovědi na vaši písemnou interpelaci někdy koncem září tohoto roku. I já se v poslední době často setkávám s dotazy obcí především z okolí hlavního města Prahy, jaký bude další vývoj podpory ze strany státu v oblasti školství. Je však odpovědné za efektivní využití státních prostředků.
My třeba v recyklaci obalových odpadů patříme mezi čtyři nejlépe recyklující země v Evropě. A druhá věc je, že bychom chtěli, a intenzivně o tom jednáme i v rámci novely zákona o veřejných zakázkách, aby bylo větší využití recyklovaných materiálu v rámci veřejných zakázek, aby prostě byly zvýhodněny. Ale funguje to, když tam třeba je povinnost použít část recyklovaných materiálů právě ve veřejných zakázkách například právě obcí, měst, kraje, nebo státu.
Podal interpelovat nepřítomného ministra Tomana ve věci vodního díla Pěčín.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Vážený pane nepřítomný ministře, interpeluji vás ve jménu vodního díla Pěčín u Hradce Králové. Přímé úvahy o vhodném vodohospodářském řešení situace v povodí Hlavním přínosem vodního díla Pěčín je zásobování pitnou vodou, kromě dalšího bude sloužit jako pohotovostní zdroj vody při výpadku jiných vodních zdrojů. Již nyní chybělo 14 dní k odpojení opatovické elektrárny pro nedostatek vody a hrozilo zastavení dodávek tepla pro aglomeraci Pardubice a Hradec Králové. Mám informace, že o výstavbě tohoto vodního díla se uvažuje s výhledem 50 let. Domnívám se, že tolik času nám již příroda skutečně nedává. Za písemnou odpověď děkuji.
Týká se dotací pro zemědělce hospodařící na území národních parků. Měly by být schvalovány v nejbližších týdnech. Doposud byla sazba snížena pouze na pozemky, které jsou v první zóně, kdy se tedy nesmělo hnojit na pozemcích v prvních nebo přírodních zónách. Ti lidé to prostě považují za podraz, velkou nespravedlnost. A já vás žádám , abyste se zasadil o to, aby bylo možné v dotacích ekologického zemědělství v národních parcích nadále pokračovat.
Děkuji. Prosím. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, seznámím sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Černohorský se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
My se tomu velmi intenzivně věnujeme se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Takže to mohu slíbit, že s tímto stanoviskem v pondělí letím do Bruselu. A jsem domluven, že nás podpoří i další země, protože to není jenom případ Visegrádu. I dánský ministr zdravotnictví říká, že mají výpadky léků. Takže to je skutečně něco, co potřebujeme řešit na úrovni celé Evropské unie. Na druhou stranu stále tvrdím a jsem přesvědčen o tom, že novela zákona o léčivech, kterou jsme předložili a která, pevně věřím, bude schválena touto Sněmovnou, řeší celou řadu případů, kdy můžeme zajistit vyšší dostupnost. Jsou to stovky tisíc balení. A dneska vlastně nemáme efektivní nástroj, jak to řešit.
Děkuji. Pane ministře, poprosím vás o odpověď. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Tedy pokud jde o mě, tak na mě se nikdo neobrátil a já jsem nic neslíbil. Takže to je tak dva roky zpátky. V rámci této opravy bylo provedeno i měření hluku, které je standardně prováděno jak před opravou, tak samozřejmě i po opravě. Měření hluku po opravě bylo dodáno Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje. Tak to jsou v danou chvíli fakta. Pokud by z tohoto důvodu docházelo k překračování hygienického limitu hluku, bude zajištěna realizace odpovídajících protihlukových opatření.
Děkuji. Vidím, že ano. Prosím, máte slovo.
Mám toho teď trochu více. Vážený pane ministře, já jsem vašemu parlamentnímu zpravodaji slíbil, že nebudou žádné záludnosti, a skutečně žádné nebudou. Proč to zmiňuji. Vy jste v souvislosti s klimatickou stávkou, kdy se tomu Sněmovna taky velmi věnovala, zmínil v březnu 2019, že je skvělé, že se mladí lidé aktivně... A mě zajímá, jestli jste se od té doby buď konkrétně se zástupci Fridays for Future, anebo jiných organizací setkal, a obecněji, jestli je v tomto ministerstvo, potažmo vláda, spíše jaksi reaktivní, že jenom reaguje na ty podněty, anebo je proaktivní a snaží se tu otázku komunikovat.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. My jsme vlastně i vyzvali střední školy, vysoké školy, pokud mají zájem.